Manželství jako svazek muže a ženy je jistě hodnotou konzervativní, ale není to institut přežilý. V roce 2017 uzavřelo manželství bezmála 53 tisíc párů v České republice. Jako takový má tento institut povahu privilegia. Jeho účelem není ošetřit vztahy dvou milujících se osob. Česká republika není státem bezhodnotovým, ochrana manželství v Listině základních práv a svobod tak může vyjadřovat i uznání manželství jakožto výjimečné a nenarušitelné hodnoty odpovídající svým významem a mírou ochrany základních právům a svobodám. Dámy a pánové, tolik k odůvodnění jinak velmi stručné úpravy Listiny základních práv a svobod. Náš návrh logicky vychází z debaty, která se vede nejenom na půdě Poslanecké sněmovny, a to i v rámci ať už veřejných slyšení před petičním výborem, nebo v rámci různých seminářů a konferencí, ale také v reakci na debatu ve veřejném prostoru. My se domníváme, že tu debatu nevedeme o právech menšin, ale vedeme ji primárně o hodnotách. A hodnotová politika je něco, co zde ve Sněmovně nepřichází často na pořad. Domnívám se, že i právě proto je důležité, kolik je přihlášeno vás poslanců do rozpravy, protože k otázkám hodnot, na kterých stojí naše společnost, naše civilizace, je třeba se vyjádřit a nad nimi také uvažovat. Věřím, že rozprava nad jedním i druhým tiskem k tomu povede.
Dobrý večer, dámy a pánové. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Věra Procházková.
Navrhovaná změna je zjevně reakcí na aktuální snahy otevřít institut manželství osobám stejného pohlaví. Vláda se domnívá, že k jakékoli změně Listiny je třeba přistupovat zdrženlivě. Katalog práv a svobod zakotvený v Listině by neměl být používán k blokování práv určitých skupin. Vláda též uvádí, že podle jejího názoru výše uvedeného cíle, tedy že zákonem uznané manželství musí spočívat pouze ve svazku jednoho muže a jedné ženy, ani nebude zakotvením obecné proklamace do Listiny dosaženo. Vláda uvádí, že z formálního hlediska by nemělo jít o změnu usnesení předsednictva České národní rady, ale mělo by se jednat o změnu samotné Listiny. Návrh vykazuje i další legislativně technické nedostatky, a proto vláda vyslovila s touto novelou zákona nesouhlas.
První je pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Ivan Bartoš.
Tady se neustále zaměňují dvě věci - manželství a rodina. I homosexuálové mají rodiny a i ty rodiny homosexuálů by měly mít naši úctu.
Pan poslanec Ivan Bartoš.
Mně to přišlo jako taková zpověď, ale zaznívalo tam hodně my. Prosím vás, víra je věc interní. Je to vztah člověka s bohem. Ale neaplikujme to na společnost, která je sekulární, kde prostě platí naše právo, naše zákony.
Vážené dámy, vážení pánové, tady se opakuje etymologický argument původu slova manželství. Mně teď přistála zpráva od jednoho etymologicky vzdělaného člověka. Vynechám ty invektivy a přejdu k podstatě věci. Původní slovo "malženstvo" ve staročeštině vzniklo ze slovanského žena a germánského mal - smlouva.
Velice si vážím, že žije křesťansky, že ctí Desatero. Ale devátý bod v Desateru je "nepožádáš manželku bližního svého".
Co se stane s registrovaným partnerstvím, které máme v současné době? Již uzavřená registrovaná partnerství zůstanou v platnosti. Do budoucna už ale nebude možnost uzavírat nová. Ta již uzavřená bude možné změnit na manželství uzavřením manželství. Toto je cesta, kterou šly všechny státy, které byly ve stejné situaci jako my, tedy mají manželství jen pro heterosexuální páry a registrované partnerství jen pro homosexuální páry. Nyní vás seznámím s hlavními vybranými rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím. Proč chceme narovnat práva pro stejnopohlavní páry a heterosexuální. Manželství je základním kamenem rodinného práva. Registrovaní partneři. Registrované partnerství je administrativním úkonem. Snoubenci se mohou vzít na téměř jakékoli matrice, registrovaní partneři jen na 14 určených úřadech. Manželé nebo snoubenci mají dva svědky. Registrovaní partneři beze svědků, v zákoně není upraveno. Je to tedy jakýsi slavnostní akt, kdežto registrovaní partneři pouze před matrikářem či matrikářkou. Jejich vztah zákon uznává, kdežto u registrovaných partnerů zákon tyto vztahy neuznává. Nyní pár těch praktických. Snoubenci mají nárok na dva dny volna na svatbu, registrovaní partneři ne. Snoubenci získávají automaticky společné jmění manželů. U registrovaného partnerství nevzniká automaticky. Jsou to pouze podíloví spoluvlastníci. Snoubenci si mohou určit, že budou používat stejné příjmení, společné příjmení, kdežto u registrovaných partnerů tomu tak nelze, lze dodatečně požádat. Manželé mají nárok na vdovský a vdovecký důchod, registrovaní partneři nikoli. Základní věcí této novely je i ve vztahu k dětem. Opět narovnáváme práva pro děti ve stejnopohlavních a heterosexuálních párech. Manželé mohou osvojit dítě z ústavu, registrovaní partneři nikoli. Manželé mohou být společnými pěstouny, registrovaní partneři nikoli. Důležité: Podmínkou rozvodu je úprava vztahu k dítěti. U registrovaného partnerství není upravené, čímž zásadně ohrožujeme životní úroveň dětí. Zůstavitelovy děti jsou jeho zákonnými dědici a zároveň nepominutelnými dědici. To se týká manželství. A i když je vychovává, není jejich biologickým zákonným rodičem. A v neposlední řadě vztah k dětem - děti v manželských párech mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči. Dne 10. října 2018 přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy rezoluci poměrem 60 hlasů pro, 14 proti a 5 se zdrželo, která vyzývá členské státy, aby nepřijímaly takové změny ústavy a právních předpisů, které by zabránily uznání stejnopohlavního manželství nebo jiných forem duhových rodin, a namísto toho ponechaly tato rozhodnutí na zákonodárcích nebo Nejvyšším soudu. Pro jejich děti. Věřím tomu, že se zde dozvíme spoustu argumentů pro, spoustu argumentů proti. Jsem velmi ráda, i když z časového hlediska nerada, že diskuse bude velká. Takže bych poprosila potom hlasovat o sloučení rozpravy. Já vám zatím děkuji.
Děkuji. Tak prosím, pan poslanec Marek Novák. Prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Navrhuje se zrušení zákona o registrovaném partnerství. Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat. Stávající registrovaná partnerství by byla ponechána v platnosti, avšak i registrovaní partneři by měli možnost vstoupit do manželství. Návrh předpokládá, že i manželé stejného pohlaví by měli stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví, například v oblasti majetkové, důchodové a také, pokud jde o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a v přístupu k náhradní rodinné péči. Legislativně se jedná o změnu několika zákonů, předně občanského zákoníku, dále pak zákona o důchodovém pojištění, zákona o evidenci obyvatel, zákona o matrikách, jménu a příjmení a konečně zákona o specifických zdravotních službách. Účinnost je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vláda dala návrhu souhlasné stanovisko.
Nyní tady mám návrh paní navrhovatelky Radky Maxové, abychom sloučili rozpravu, takže o tom budeme hlasovat. Než se poslanci dostaví, přečtu jednu omluvu.
To je, jako když budeme říkat, že do skla i do porcelánu se lije voda, tak to přece neznamená, že sklenička je hrneček.
Teď prosím pana poslance Kopřivu s faktickou poznámku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je pravda, že to je velmi ostré označení. A chápu, že samozřejmě ty myšlenky jsou konzistentní a ty názory jsou konzistentní. Takže to jenom na vysvětlenou toho, proč mi vadí takové apriorní odmítání těch netradičních přístupů a řekněme progresivních návrhů, protože v té západní Evropě jsou zcela běžné.
Také děkuji. Tak prosím, pane poslanče.
Já mám prostě pocit, že jsme všichni formováni nějakou osobní, domácí, ale i profesní zkušeností, že se k tomu stavíme jako jednotlivci, že to není o ideologických praporech. Dva příklady, abych nebyl dlouhý. Jeden příklad. Jsou snad špatnými katolíky? Jsou snad ovce, které by neměly být ve společném křesťanském ovčinci? Určitě nikoli. Opačný případ. Ale přesto jsou jednotlivci na levici, kteří prostě díky onomu osobnímu vývoji mají problém aktivně něco takového podporovat. Ta hranice je uprostřed nás. Vyvíjí se i právní prostředí. A opakovaně tady byly vzneseny argumenty, že vůbec nejde o to, že někomu ublížíme, že někoho omezíme. Nikoho neomezíme. Ale některým dáme větší šance. O nic víc nejde.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Maxová. Máte slovo.
Děkuju. Jenom uvedu zase některé věci do určité roviny. Ano, je pravda, že v naší České republice může již homosexuální jedinec - jedinec - adoptovat dítě. To nikdo nezpochybňuje. Není ale automatické, že pokud žije v registrovaném partnerství, tak pokud se s ním něco stane, tak dítě bude automaticky svěřeno tomu druhému partnerovi nebo partnerce. Ono se to velmi krásně nabízí, že automaticky. Jsou tam trošku jiná pravidla. A žádná automatika tam není. Takže opravdu bavme se zde věcně a říkejme věci tak, jak jsou.
Děkuji za slovo. Zaznamenal jsem, že jedna z věcí, která vadí na tomto návrhu, je to pojmenování manželství, že berou někteří stále ten pojem jako něco jiného. A k tomu bych uvedl, že společnost se vyvíjí. Já jsem si sáhl trošku do historie jako kolega Feri. Kopulační list se dříve vydával, tak se jmenoval. Dnes je to oddací list. Nikdo už nebereme, že musíme sahat takhle hluboko do minulosti. Ale jsou to tradiční hodnoty, tradičně se dříve vydával kopulační list. Dnes to nazýváme oddací list a přijde nám to normální. Stejně tak se společnost vyvíjí. A až schválíme tuto změnu, přijde nám úplně normální, že manželství bude pro všechny, nejenom pro heterosexuály.
Také děkuji. Připraví se pan poslanec Nacher.
Ale víte, o tom tady ten spor vůbec není v téhle chvíli. Ten spor je o rovnosti přístupu všem k nějaké technicistní normě. A to je to manželství. Vy to máte pořád spojené s tradicí, s ideály. Ale dneska ta doba je jiná. Protože nemají asi podmínky, protože jim to prostě nevyhovuje. Ba naopak. Proč? Protože jim to prostě vyhovuje. Takže dejme právo všem, ať si zvolí, co jim vyhovuje.
Prosím pana poslance Nachera.
Stanovisko výboru? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Prosím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám další bod a tím je bod číslo
Jde o návrh na převedení posudkových lékařů z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce a dále o návrh na převedení kompetence posudkových komisí MPSV posuzovat zdravotní stav pro účely odvolacího řízení správního u nepojistných sociálních dávek na lékaře České správy sociálního zabezpečení. Podrobné zdůvodnění obou těchto návrhů již zaznělo při projednávání návrhu zákona v prvním a druhém čtení. K pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, který upravuje odložení elektronické neschopenky v zákoně o nemocenském pojištění o jeden rok, není připomínek a doporučuji s ním vyslovit souhlas. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
a tato revoluce zajistila nám vítězství. Vítězství veliké. Bylo často řečeno, že státy trvají, čím vznikají. Naše republika vznikla pravidelným bojem v poli a prací a prací naše republika se udrží; boj, doufám, nebude již potřebný. Přestáli jsme v poměrném klidu již jeden rok; fysiologové nám říkají, že prvý rok lidského života je pro trvání individua rozhodný. Snad smíme analogie užít také pro náš stát. Ovšem - jest naším úkolem politikou hodně promyšlenou naši republiku nejen udržet, nýbrž dokonale vybudovat. Teď máme svůj vlastní stát a ten vyžaduje smysl pro odpovědnost a světový rozhled, jest nám třeba státního smyslu, pozitivního smyslu pro stát." Tolik téměř sto let stará slova prezidenta zakladatele. Dále si na budově Sněmovny můžete přečíst na pamětní desce: Naše cesta ke svobodě určitě nebyla jednoduchá. Také proto se naše první zasedání z toho roku 1918 vzpomínalo vlastně už jen za deset let, v roce 1928, a pak až na slavnostní schůzi, která vytvořila náš parlamentní federální systém a Českou a Slovenskou národní radu, takže i tato schůze je svým způsobem historická a je dobré se ohlédnout a připomenout, kolik cesty jsme už ušli. Velmi mě těší, že dokážeme my, Češi a Slováci, jako přátelé spolupracovat nejen mezi sebou, ale i ve Visegrádské skupině, umíme se podpořit ve vytváření naší dobré pozice v Evropě a tvořit zájmové koalice k prospěchu našich občanů i ve prospěch evropského celku. Svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou."
Mnohé národy se diví, jaké máme vynikající vztahy. Nerodily se však lehce. Byl to politický orgán rodící se Československé republiky. Československou symboliku potvrdila i volba prvního prezidenta. Asi i jeho původ ho předurčoval být tím správným prvním československým prezidentem. Právě v této budově se začaly psát dějiny československého parlamentarismu. Období Velké Moravy spojilo Slovensko, Moravu a Čechy politicky i kulturně. České království bylo ve středověku centrem evropské kultury a kolébkou vzdělanosti.
To znamená, když někdo podporuje stejnopohlavní manželství, tak není automaticky sociální inženýr, který chce rozložit naši společnost, stejně tak když někomu vyhovuje současný stav a přijde mu, že na tom není potřeba nic měnit, tak to není nějaký homofob. A to je postoj, se kterým já do té debaty vstupuju. Další teze. K tomu, aby byl vydán souhlas, musel žadatel podat důkaz o tom, že je schopen uživit svoji rodinu. Přezkoumána byla jeho fyzická způsobilost k práci a jeho zdravotní stav. Politické konsenzy byly často namířeny proti mladým, zdravým a pracujícím lidem, kteří neměli velkého majetku, a hrozilo nebezpečí, že v případě nemoci či nezaměstnanosti rozšíří se svými rodinami seznam obecních chudých. Jest povinna následovati muže do jeho bydliště, pomáhati seč jest v domácnosti a ve výdělku, a pokud toho vyžaduje domácí pořádek, sama plniti i dáti plniti opatření mužem učiněná. Teď možná ještě jednu věc. Druhy argumentačních faulů. Tvrdí bez důkazů, že určité rozhodnutí nutně povede k sérii dalších a ve svém důsledku způsobí celý řetěz neblahých důsledků. Uvedu několik příkladů. Když povolíme volné pobíhání psů po parcích, lidé si je budou bez košíků brát i do autobusů a za chvíli i na palubu letadel. Úplně absurdní. Stejnopohlavní páry a výchova dětí. Docent Zvěřina: "Žádný poznatek nás neopravňuje k domněnce, že snad homosexuální dvojice mohou děti nějak výchovně poškodit. Homosexuální orientace není ani psychická nákaza, ani naučený zlozvyk." Doktor Mertin: "Z hlediska dětského psychologa je třeba se zamyslet, jak obě dámy uspokojí potřeby dítěte. Dlužno podotknout, a je to zcela empiricky potvrzené, že zkrátka v zahraničí konzervativci hlasují trochu jinak. Když se podíváme na hlasování v roce 2011, kde se řešilo stejnopohlavní manželství, tak tam hlasovalo sto konzervativních poslanců pro stejnopohlavní manželství. Tohle je občanka. A teď si představte, že by vám nějaký správní orgán vystavil třeba žlutou občanku, protože jste nemanželské dítě. Proč bych měl být nějakým způsobem vydělován?"